Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. Prosím, pane zpravodaji.
Já tak učiním.
To určitě ano, nicméně jsme v obecné rozpravě. Prosím, abyste se odvolal na svůj návrh ještě v podrobné rozpravě, smím-li vám radit. V pořádku.
Jsou to drobné, víceméně technické úpravy.
Nechme prosím na jednotlivých obcích, ať se samy rozhodnou, jak chtějí hlasovat. A ti, co si to neuvědomují, tak těm to pravděpodobně spočtou voliči v tom příštím volebním období.
Můj pozměňovací návrh se týká národnostních menšin, které na svých územích zřizují určité spolky. Nicméně pocházím, to přiznávám, z oblasti, kde je silná národnostní menšina polská, která mě právě upozornila na to, že v té novele, která je předkládána, v podstatě došlo k chybě. A co je příčinou tohoto? To znamená, že ten spolek tam může požádat o jeho zřízení, ale neměl by právo tam mít své zástupce, své členy.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje nebo paní ministryně. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě, musí být vždy zdůvodněny.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Občanská demokratická strana předložila dva pozměňovací návrhy k tomuto návrhu zákona. Jenom připomenu to, co asi většina z vás ví. Občanská demokratická strana tedy předkládá pozměňovací návrh, kterým se tato solidární přirážka ruší. Já myslím, že každou cestu k tomu, jak zjednodušit a zpřehlednit náš daňový systém, musíme využít. Když se podíváte třeba do sousedního Slovenska, tak tam tím tráví o polovinu méně, tedy asi 207 hodin. I to je důvod, abychom hledali všechna řešení, která zjednodušují daňový systém. Je to prostě opatření, ze kterého budou mít všichni jenom výhodu. Myslím, že tady mají příležitost, aby to potvrdili v konkrétním kroku a podpořili návrh Občanské demokratické strany na zrušení solidární přirážky, pro kterou, jak jsem tady odůvodnil, už neexistují žádné ekonomické ani jiné důvody.
Děkuji za slovo. To by byly částky!
Já tomu opravdu nerozumím.
Děkuji panu poslanci Volnému. S další faktickou poznámkou pan poslanec Leoš Heger. Po něm paní poslankyně Marková s faktickou poznámkou.
A rozumím sice málo makroekonomii, ale rozumím tomu, co je cash pooling, protože jsem seděl v zastupitelstvu města, kde se snažili ekonomové tyto věci optimalizovat. Totéž se dělo v nemocnici, kterou jsem řídil. Takže pokud je to technikálie, tak jak tvrdíte, tak je to v pořádku. Ale bylo by potřeba, aby to tady zcela jasně zaznělo pro stenografický záznam, až se jednou bude dít něco jiného, což řada lidí ve zdravotním výboru podezírala, abychom se měli na co obrátit a to zdravotnictví trošku obhájit.
Děkuji panu poslanci Hegerovi.
Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, k panu kolegovi Volnému. Vy skutečně nevíte, o čem to je, protože jinak byste nemohl říkat to, co tady říkáte. Skutečně to bude mít velký dopad na hospodaření zdravotních pojišťoven. Takže pane ministře, děkuji.
S další faktickou poznámkou, zatím poslední, pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. To tam skutečně z toho zákona je možné vyčíst.
Já to zkusím ještě jednou pro kolegyni Markovou. To je ten dramatický dopad na české zdravotnictví. Znovu opakuji - chceme nahradit komerční banky státní bankou. A nabízíme výhodu: nebudete platit poplatky, máte u nás sice nula úrok, ale někde už možná bude minus. A jsou to peníze těch pojišťoven! Vždycky budou. Vždycky zůstanou. Takže my jenom říkáme: teď chceme být my ta banka. Nemá to žádný dopad na zdravotnictví, žádný dopad na počet zdravotních pojišťoven, na žádného pacienta.
Po něm s přednostním právem pan předseda Stanjura.
Já možná bych potom někdy chtěl třeba i soukromě toto vysvětlit. Já chci jenom upozornit - to nejsou přece peníze pojišťovny. Jsou to peníze lidí tohoto státu. A jestli my nabízíme variantu, že s penězi lidí tohoto státu umí stát nakládat tak, aby vydělal půl miliardy a snížil obslužné náklady na státní dluh, tak to přece musíme udělat.
Je tady smršť faktických poznámek. Nejprve pan poslanec Ivan Adamec, po něm pan poslanec Petr Bendl, po něm paní poslankyně Soňa Marková, následně pan předseda Stanjura.
To je to, na co jsem se tady ptal, proč to má být povinností. Tak máme tu nějaký bankovní trh a teď vytváříme alternativní státní.
Děkuji panu poslanci Adamcovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl.
Neznamená to, že by tady byl nějaký dvojí mechanismus, protože v rozsahu, v jakém už dnes může NKÚ kontrolovat samosprávné celky, na tom se ve vztahu k těm menším obcím nic nezmění.
Pan kolega Stupčuk za garanční výbor ano. Prosím, pane zpravodaji.
Děkuji za slovo. Tady padla slova jako duplicita, multiplicita. Já si myslím, že duplicita je špatná v jakémkoli ohledu. Multiplicita se v současné době standardně objevuje v našem kontrolním prostředí ve státní správě. Vy určitě víte, že existuje zákon o veřejnofinanční kontrole, kde je tzv. třístupňová kontrola. A samozřejmě že ústředním orgánem státní správy, který ji sjednocuje a má jakousi supervizi v té oblasti státní správy, je Ministerstvo financí. Takže vidíte, že v podmínkách státní správy je standardní, že existuje multiplicita kontroly. A i v podmínkách státní správy může přijít NKÚ a říct, že ta kontrola je špatná. Poslední. To je důležité vědět.
Pan kolega Petrů? Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Součástí pozměňovacího návrhu je podrobná důvodová zpráva, kterou si můžete přečíst.
Děkuji.
De facto tento pozměňující návrh pouze upravuje určitým způsobem textaci pana kolegy Sedi v prvé části jeho pozměňujícího návrhu.
Děkuji panu kolegovi Václavu Klučkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vkládá se další bod. Odůvodnění: Navrhuje se změna ukončení funkce člena úřadu dosažením věku z 65 na 70 let. Důvodem byly změny v důchodovém pojištění, kdy pro osoby narozené v roce 1966 a později byl věk potřebný pro nárok na starobní důchod vyšší než 65 let.
Slova se ujme pan poslanec Petr Bendl v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já bych chtěl, aby v podrobné rozpravě padl návrh na zamítnutí tohoto zákona ve třetím čtení. Jestli to byl úmysl, nebo neschopnost. Je to samosprávní rozhodnutí. Ale proč tlačíte na pilu? Protože když mezi ně půjdete, tak vám to řeknou jednoznačně napříč politickým spektrem. A pak třetí věc, kterou tady chci zdůraznit, a to se obracím k legislativcům a právníkům, kteří jsou tady. Některé už budeme - kontrolovat jejich samosprávné rozhodnutí a některé ne. O přechodném ustanovení, tak jak tady říká na mě pan zpravodaj, což respektuji, ale není ani slovo v tom zákoně. Je tady jenom v důvodové zprávě nějaká zmínka, ale v paragrafovém znění, a to zdůrazňuji, to není. Ale tady je napsáno: Do doby, než navržené přechodné období - a to období navržené je tady v textu, nikoliv v paragrafovém znění. No to už ani nekomentuji! Možná tomu nerozumí, protože smích je vždycky poslední stupeň beznaděje. Jasně, můžete trucovat, můžete říkat, že jsem si to vymyslel.
Ptám se tedy, jestli ještě někdo do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Ptám se - je zájem o závěrečné slovo? Pan ministr ano, páni zpravodajové se rozmyslí.
Jinými slovy, pan poslanec Vilímec tady požaduje, abychom se dostali do začarovaného kruhu a tuto věc vlastně nikdy neprojednali. Z tohoto hlediska bych tady rád upozornil, že celá tato debata v zásadě měla proběhnout především zde v Poslanecké sněmovně v době schvalování novely Ústavy, protože my jako vláda jsme nyní touto změnou vázáni, samozřejmě za podmínky, že bude schválena. Předpokládám, že pokud Senát novelu Ústavy neschválí, že samozřejmě neschválí ani tento návrh zákona. Nicméně chce o tom rozhodovat zároveň. Přechodná ustanovení, kde je ten mechanismus přesně popsán, jak se zákon bude postupně rozšiřovat z hlediska kontroly nakládání s veřejnými prostředky v samosprávě na obce podle počtu obyvatel.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Ludvík Hovorka.
Děkuji za slovo. Zdravotní výbor se snažil dívat na tento návrh věcně. Ano, je to tak. Možnost ministerstva stanovovat termíny a rozsah režimu realizace plateb poskytovatelům zdravotní péče. Pochybnosti o schopnostech České národní banky vést účty s tolika operacemi a faktická nemožnost platit příkazy v den podání. To bylo konstatováno. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu zpravodaji panu poslanci Hovorkovi. Hlásí se pan poslanec Leoš Heger.
Dovolte mi, abych k tomu dodal ještě pár slov, která tady zatím nepadla. I to bych pokládal za legitimní. Jsou země, které prostě své zdravotnictví financují rozpočtově ze státního rozpočtu.
Já jí za toto vyjádření děkuji a plně se s ním ztotožňuji. Pan ministr na to bohužel nereagoval. Otázkou ale je: Vyvolalo by toto prohlášení nějakou reakci ministra, kdyby paní poslankyně nepatřila do klubu poslanců ANO, ale byla sympatizantkou Bloku proti islámu? Podle mě ministr spravedlnosti jen využívá svého ministerského vlivu k tomu, aby ovlivňoval policii, která pak spouští politické procesy proti jeho politické a názorové konkurenci. To je bod, který nemůžeme nechat bez povšimnutí, a já proto chci, abychom ho tady na plénu projednali v rámci mimořádného bodu. V minulosti jsem zažila politickou kriminalizaci už u řady politiků, kterým se po dlouhém procesu nakonec Ministerstvo spravedlnosti omluví za neoprávněné stíhání, škody na osobním i politickém životě a dehonestaci člověka však již ministerstvo tímto nikdy nenapraví. Každého občana České republiky to stojí 15 % na ceně energie. Proč to tady vše připomínám? Dámy a pánové, příznivci Úsvitu a Bloku jsou sledováni, monitorováni a já jsem přesvědčena, že pod pláštíkem obavy z extremismu jde o systematickou snahu připravit a následně provést rozsáhlou diskreditaci naší práce, našeho snažení chránit hranice České republiky, zpřísnit podmínky pro práci církví u nás, zabránit vydávání azylu těm, co se dopustí trestného činu a podobně. Proto opakuji: žádám zařazení nového bodu Informace pana ministra spravedlnosti ke kriminalizaci Bloku proti islámu.
To byla paní poslankyně Havlová. Budu to kontrolovat.
Také se domnívám, že již přece jenom uplynul čas, kdy jsme se tomu naposledy věnovali pořádně. Absolutně ne.
Děkuji panu předsedovi Miholovi.
To je všechno.

Věřím, že podpoříte tento návrh bodu, protože v tom případě by asi řada z vás negovala usnesení, pro které jste hlasovali, když Poslanecká sněmovna toto usnesení 642 v loňském roce přijala. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
V podstatě se jedná o to, co zde zmiňoval před chvílí pan kolega Fiedler. V tomto usnesení ukládáme vládě v bodě č. II, aby průběžně informovala Poslaneckou sněmovnu o postojích, které bude obhajovat na všech zahraničních jednáních zabývajících se bezpečnostní a imigrační politikou. Vzhledem k tomu, že toto usnesení není naplňováno, přestože jsme se o to několikrát snažili a několikrát jsme tento bod navrhovali na jednání Poslanecké sněmovny, obracím se na vás znovu. Jestli vy ze svého okolí znáte silnější téma, které trápí naše občany, než je migrační krize, potom byste zde měli vystoupit a toto téma přednést a navrhnout. Jestli jste si stačili všimnout, tak se bortí hranice, nebo bezhraniční přechod uvnitř schengenského prostoru. Děje se to mezi Dánskem, Švédskem, děje se to nyní i na půdě Rakouska, které tak silně kritizovalo Maďarsko, že přistupuje nakonec ke stejným krokům. Zaznamenali jsme události v Kolíně nad Rýnem, a nejenom tam, v ostatních německých městech, ve Skandinávii. Zaznamenali jsme, že byla na návštěvě České republiky - v uvozovkách - ministryně zahraničních věcí Evropské unie paní Mogherini. Jaká jednání s ní naši zástupci vedli, co od ní požadovali, jaké byly výstupy, nikdo z nás neví a vědět by měl. Já jsem přesvědčena o tom, že všechny tyto kroky včetně toho, že Německo už upravuje azylové podmínky, dokonce se dotýká i trvalého pobytu, který chce umožnit občanům, kteří přicházejí na jeho území, tak je to důležitý bod, abychom se jím zabývali také my. Já chci vědět od české vlády, jaké kroky učinila, jaká jednání absolvovala, na co tlačila v případě té vyvíjející se krize. A pokud nám tuto informaci vláda neposkytne dobrovolně, jsem přesvědčena o tom, že zde jde o porušení ústavního principu, kdy vláda se zpovídá Poslanecké sněmovně a kdy Poslanecká sněmovna jí svým usnesením již před rokem uložila, aby nás pravidelně informovala. Proto navrhuji tento nový bod. Prosím, aby byl zařazen nikoli dnes jako první, byť si myslím, že váhou své důležitosti by si to zasloužil, ale chápu to, že se na to vláda bude chtít připravit, tedy navrhuji tento bod zařadit jako první bod ve čtvrtek tento týden, a to v 11 hodin po skončení písemných interpelací. Říkám, chci dát vládě dostatečný termín.
Pokračujeme návrhy na doplnění nebo změnu programu schůze. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dovolte mi požádat o zařazení nového bodu této schůze s názvem Usnesení Poslanecké sněmovny, které ukládá vládě zavést bezodkladně trvalou ochranu státních hranic České republiky. Prosím, aby tento bod byl zařazen jako první bod naší schůze, neboť dle mého názoru jde o existenční zájem České republiky. Co je důležitější, v Německu se hromadí statisíce imigrantů, kterým byl odmítnut azyl. Francie, ale i Skandinávie zavádějí kontroly na hranicích a omezují vstup migrantů na své území. Tragické novoroční události v Kolíně nad Rýnem jsou špičkou ledovce - vážné eskalace bezpečností situace v Německu. To, že jen v Kolíně nad Rýnem v souvislosti s novoročním obtěžováním žen bylo podáno 766 trestních oznámení a do dnešního dne byl obviněn jeden jediný útočník, je snad dostatečný argument, jak situaci brát vážně, jak německá policie tuto situaci evidentně nezvládá. Chci tedy zdůraznit, dámy a pánové, že ochrana státních hranic České republiky dnes není jen problém hranice se Slovenskem nebo Rakouskem, kudy k nám přicházejí imigranti z Řecka či Itálie, ale je nutno začít chránit také hranice České republiky s Německem a nepřipustit, aby zklamaní migranti z Německá, kde nedostanou azyl, hledali útočiště u nás. Je evidentní, že německá policie neumí hromadné útoky migrantů řešit. Nepřipustíme, abychom museli stejný problém řešit i u nás. Důsledně začneme kontrolovat naše hranice, aby se k nám imigranti nemohli volně dostávat. Pokud by vám situace v Německu přišla málo hrozivá, podívejme se na predikce příchodu imigrantů z jihu, tedy z Řecka, Balkánu a Itálie.
My ukládáme povinnost, aby prostředky, které státu nepatří, byly uloženy u státu. To je salámová metoda. Vždyť přeci to taky můžeme najednou prohlásit, že i DPH jsou prostředky státu, a protože se platí až někdy později na daních, tak by bylo nutné, aby podnikatelé drželi všechny své finanční prostředky u státu. To je úplně to, kudy jdete. Vždyť přeci komerční banky poskytují i jiné různé formy, jak s těmi penězi naložit. Zároveň je to o penězích na trhu. To je pro vás, pro lidi, ty peníze, které se tady točí. To je úplně neuvěřitelné!
Děkuji panu poslanci Bendlovi.
Teď už tady ta pravda zazněla, protože skutečně pokud se bude špatně hospodařit a budeme potřebovat peníze, tak to bude na úkor veřejného zdravotního pojištění. Tedy to jsou peníze, které nejsou státní, které platí zaměstnanci, zaměstnavatelé a další. Takže opravdu pokud bude potřeba zaplácnout nějakou díru, tak se to zaplácne veřejným zdravotním pojištěním.
Čili pokud by toto prošlo, tak bez jakýchkoli dalších omezení, když si Ministerstvo financí vzpomene, nadneseně řečeno, může určit příslušnému poskytovateli zdravotní péče, v jakém rozsahu a v jakých termínech by měla být realizována příslušná platba.
Děkuji panu poslanci. Prosím, pane předsedo. Vy budete zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy.
Tak jenom připomenu slova, která tady zazněla: než komerční banka nebo komerční banky, raději státní banka. To je taky pro lidi. A tak dále. Vy tady - teď citoval můj předřečník, že Ministerstvo financí může určit termín platby, když to zjednoduším. Chci se zeptat. Česká národní banka bude taky poskytovat těm poskytovatelům zdravotní služby kontokorentní úvěry provozní na to, aby držely cash flow? Takže nedostaneme peníze z rozhodnutí státu. A cash flow si založí u privátních firem.